Hlavním účelem této obsahem poměrně drobné, nebo určitě velmi drobné, ale důležité novely je odstranit nesystémovost a nelogičnost současné právní úpravy a vyloučit nárok na náhradu újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření na pozemcích ve vlastnictví státu. Jenom pro informaci pro ty, kteří se tím tak často nezabýváte. Vlastníkem pozemků, jichž se navrhovaná právní úpravy dotýká, je stát, Česká republika. Tím, že bude ze zákona vyloučen vznik nároku na újmu vzniklou či trvající na pozemcích ve vlastnictví státu, omezuje stát výhradně své vlastnické právo, nikoliv vlastnické právo jiných subjektů. Přitom státní majetek byl za účelem jeho správy svěřen státním podnikům bezplatně, tedy na rozdíl od soukromých právnických a fyzických osob nemusely státní podniky pro získání pozemků vynaložit žádné finanční náklady. Závěrem.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 Navrhovanou novelou dojde zároveň k odstranění nerovnosti mezi subjekty, žadateli o újmu, kteří hospodaří na své vlastní půdě, a těmi, kteří užívají státní půdu z jiného právního užívacího titulu, a dojde tedy k odstranění tzv. dvojího zvýhodnění, kdy si tyto soukromé subjekty pozemek pronajímají za zvýhodněných podmínek a zároveň by mohly žádat i o náhradu újmy za ztížené hospodaření. Jenom na závěr řeknu, že stejná právní úprava existuje například na Slovensku, a myslím, že je zcela logická.
Chtěla bych poděkovat hospodářskému výboru za podporu tohoto návrhu novely zákona o regulaci reklamy.
Není tomu tak. Pan poslanec Novotný.
Ten samotný původní návrh toto neobsahuje. Tolik jenom jakási faktografická poznámka. Tolik tedy návrh procedury doporučený garančním výborem. Nejsem odborník z legislativy.
Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Velmi se omlouvám, pouze pan ministr má slovo, nikdo jiný.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám velmi stručně představil námi připravenou novelu insolvenčního zákona, která si klade tři hlavní cíle.
Jedná se o rozšíření zajištění nemovitostí.
Tento návrh přijat nebyl. Návrh přijat nebyl.
Autory jsou pan kolega Stanjura a pan kolega Vondráček a jedná se o zkrácení lhůty pro zpeněžení zastavené nemovitosti.
Tento návrh přijat nebyl. Pan poslanec Jandák se hlásí? Stanoviska zazněla, takže můžeme hlasovat. Návrh přijat nebyl. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh přijat nebyl. Návrh přijat nebyl. Další prosím. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Další prosím.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. S přednostním právem nyní pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Dovolte jenom stručné stanovisko frakce TOP 09 k závěrečnému hlasování.
Prosím, pane předsedo.
Jenom prosím počítejme s tím, že si během poměrně krátkého času ten život pravděpodobně řekne o nějakou novelu a o nějaké dolaďování a o postupnou evaluaci, to za prvé. A za druhé, nepodléhejme představě, že jsme teď vyřešili problém. Tam už jsou ty nástroje někde jinde než v pravidlech.
Budeme pokračovat. Pan zpravodaj mi jistě potvrdí, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Než přednesu usnesení, všechny vás odhlásím. Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan ministr nemá zájem.
Jak před chvílí řekl pan ministr, teď se jedná o další dílčí novelu, odstranění některých nedostatků a mezer. Také už proběhlo v médiích další zlepšení, služba pro občany České republiky. To je z mého pohledu asi to nejzajímavější, co tato novela přinese. Teď se dívám na některé z vás, kteří jsou starosty obcí a napjatě poslouchají. V té analýze je jasně řečeno, že na státní rozpočet a veřejné rozpočty nebude dopad. Za sebe jako zpravodaj vám ještě naznačím, pokud tedy schválíme požadavek předkladatele na zkrácení lhůt, tak představu, jak bude konat hospodářský výbor. Uvidíme, jestli a jak stihneme do léta tento zákon projednat. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Přečtu omluvu. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Já vám děkuji, pane ministře. Ale uvědomil jsem si ještě jednu věc.
Jestli to znamená, že bude další nějaká mimořádná schůze během léta, nebo jestli je to jenom prostě plnění ministerského programu, který mu takhle napsali jeho úředníci. Já prostě nemám rád návrhy, které se dávají jenom proto, aby to vypadalo, že něco chceme zrychlit. Jinak, jestli to tak není, tak prosím, nenavrhujte věci, které jsou úplně zbytečné. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, není ambicí, anebo tady to není žádné plnění řekl bych vládních priorit, tohleto je zaměřeno kvůli občanům. Nechceme dělat žádnou speciální schůzi.
Hospodářský výbor si může vzít zákon, který je mu přikázán, dokonce i předem, ale nepochybně druhý den, kdy je mu přikázán.
Děkuji.
Já jsem místopředsedou hospodářského výboru, dívám se bedlivě, sleduji pana předsedu.
Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik.
Návrh přijat nebyl. Další prosím. Návrh přijat nebyl.
Tak. Výbor nepřijal stanovisko. Ano.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh přijat nebyl. Další prosím. Návrh přijat nebyl. Další prosím. Návrh přijat nebyl.
Jedná se o zrušení odpovědnosti poskytovatele za zástupce vázaného spotřebitelského úvěru.
Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Autorem pan kolega Huml.
Návrh přijat nebyl.
Znalec je ex lege odborně způsobilý pro distribuci spotřebitelských úvěrů.
Kdo je proti?
Tak tento týden ne, příští týden. Nejsme to schopni schválit během léta. Ale já jsem se hlásil kvůli něčemu jinému. Já už jsem o tom mluvil minule, když jsme projednávali tu novelu. Že pak můžeme skutečně spravedlivě po občanech vyžadovat, aby ty nové zákony neustále a neustále sledovali? A nemyslím si, že bychom měli novelu těchto zákonů projednávat tak často a tak opakovaně.
Děkuji za slovo. Ono je tragické, že nejenom opoziční návrhy nejsou zařazovány, ale bohužel když se snažím zařadit teritorialitu exekutorů, což je senátní návrh, vládních senátorů, tak se nedaří zařazení ani tohoto návrhu.
Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? V tom případě přistoupíme k hlasování. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh by přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Nevidím další návrh. V tom případě budeme hlasovat pouze o tomto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní tedy budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání, která zazněla, a je zde návrh, aby lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu? S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Filip.
Pane ministře, paní a pánové, já udělám ještě jeden pokus. My jsme nedoprojednali ve středu bod číslo 30, tisk 699, zákon o registru smluv. Tedy žádám Poslaneckou sněmovnu, aby hlasovala, že taková situace nastala, a byl zařazen bod číslo 30 jako poslední bod dnešního jednání.
Vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava, eviduji přihlášku, ale mohou vystupovat pouze poslanci s přednostním právem.
Nevidím, skutečně tady není. Nekřičte na mě. Podívejte se, je přece první na pásce, je podepsaný jako první předkladatel. Měl by tady být.
Prosím, pokračujte.
Já tedy navrhuji, procedurálně ten návrh mohu dát, abychom přerušili jednání naší schůze do úterý 28. června do 14. hodiny.
Ale já jsem ho podal dříve, takže o mém návrhu se musí hlasovat předtím.
Ano, budeme hlasovat tedy o procedurálních návrzích. Při svém úvodu jste to neřekl, to znamená, nejprve budeme hlasovat o tom, zda nastal zvláštní důvod. Budeme o tom hlasovat bez rozpravy, omlouvám se.
Měřte všem stejně. Když se hlásím já, tak říkáte, že mě k mikrofonu prostě nepustíte.
V osmi zemích Evropské unie je pěstování zakázáno. Jsou to Rakousko, Bulharsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Polsko a Lucembursko. A to se může stát i v případě, že bude pěstování ukončeno. Jsou známy přenosy i následné množení původně sterilních odrůd. Děkuji za pozornost a tímto se hlásím do podrobné rozpravy.
Já vám také děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Váhalovou. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní pan zpravodaj přihlášený do rozpravy a po něm s faktickou poznámkou pan Stanjura. Pane předsedo, hlásíte se s faktickou poznámkou?
To já myslím, že je rozumný přístup. Ta problematika je zajímavá, není černobílá. Tak já říkám, neveďme to dneska, to že říká pan ministr, navrhuje, tak nebuďme bruselštější než Brusel, to je správný přístup. Já jsem proti striktním zákazům. Taková jednoduchá řešení prostě nefungují. Ale princip je jednoduchý. A to myslím, že je přístup správný.
Nyní tedy pan zpravodaj.
Já jsem byl vyzván Ministerstvem životního prostředí, respektive legislativou, abych načetl změnu data nabytí účinnosti.
Já vám děkuji.
Vážený pane předsedající, dámy i pánové, já bych jenom poprosil pana ministra o ubezpečení mé osoby, že se to nějakým způsobem nedotkne také geneticky upravovaných vinných kvasinek.
Přečtu omluvu: od 12.45 se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Adam. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a táži se pana ministra nebo pana zpravodaje na závěrečné slovo. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o zákaz nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Jediná výjimka je možná pro lékařské účely. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji.
K až N přeznačí na písm.
Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy? Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně zpravodajů pana poslance Klašky či pana poslance Vondráčka. Není zájem.
Nejprve budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem před chviličkou přečetl.
Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře. Je to hlasování 381, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 172, proti žádný. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Jedná se o změnu účinnosti první den čtvrtého měsíce po vyhlášení.
Zahájil jsem hlasování o návrzích pod písmene B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování 384, pro 155 poslankyň a poslanců, proti žádný. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Dále C2 je identický s E, tedy tímto se stává E nehlasovatelný.
Zahájil jsem hlasování o návrzích pod písm. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se podle mého vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Je to hlasování 387, pro 156 poslanců a poslankyň, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Je tomu tak, má zájem paní navrhovatelka.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já bych chtěla jenom zdůraznit některé věci -
Já se velmi omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové, ale jednak je tady příliš hluku, jednak tady mluví dáma.
Kolegové poslanci Stanjura, Kalousek a Benda se zde vymezovali proti navrhované výši kapitálového požadavku na poskytovatele úvěru. Rovnou avizuji, že nebudu polemizovat o tom, jestli je tou správnou částkou 5, 10, 15, 20 nebo 30 milionů. Kolik subjektů to opravdu dělá, a kolik z nich je poskytovatelů a kolik zprostředkovatelů, nikdo neví. Jak jsou kapitálově vybaveni už vůbec ne. Navrhovaný kapitálový požadavek má sloužit primárně k omezení operačního rizika, případně k umožnění půjčování z vlastních zdrojů. Proto jsme při hledání optimálního kapitálového požadavku, a nejedná se o žádnou kauci, jak se nám někteří snaží podsouvat, ale o standardní kapitálový požadavek, primárně vycházeli z požadavků, které jsou kladeny v ostatních sektorech finančního trhu.
Já se opravdu omlouvám a prosím ještě jednou o klid.
K tomu musím říct, že zde nemáme na výběr. Směrnice o spotřebitelském úvěru má dokonce pro tyto dohody zvláštní formulář pro předsmluvní informace a zvláštní požadavky na obsah smlouvy.